Informace vlády tady zazněla, mluvil zde pan předseda vlády i pan ministr vnitra.
Děkuji panu předsedovi Hamáčkovi. Je tu návrh na přerušení tohoto bodu od pana předsedy Hamáčka do doby, než proběhne summit premiérů států Evropské unie nebo ministrů vnitra členských států Evropské unie, dle toho, co nastane dříve. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je proti? Děkuji panu premiérovi, panu ministrovi vnitra i paní zpravodajce. Než přistoupíme k projednávání návrhu zákonů vrácených Senátem, navrhuji, aby na žádost předsedy Senátu umožnila Sněmovna vystoupení panu senátorovi Pavlu Eybertovi v Poslanecké sněmovně. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány poštou, do vaší pošty. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přítomnost pana senátora, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 137, proti 1, návrh byl přijat a já mezi námi vítám pana senátora Pavla Eyberta.
Nic takového tam není. Nic jiného jsem neřekl. My vám chceme pomoct s tímto vaším návrhem. Takže mě nepoučujte o tom...
Děkuji. Slibuji, že naposledy k tomuto tématu. Prostě to tady existuje, ten názor tady vždycky existovat bude. Ale nebyla to reflexe na některé naše úsporné kroky. Je to trvale přítomný názor. Takže to je od vás docela nefér, pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího.
Nyní paní poslankyně Chalánková. Máte slovo.
Prosadili jste tedy celou inflaci. Takže určitě se vám mohly dobře hodit. To určitě ano. Ale je potřeba si uvědomit, že pořád čerpáme dluh, financujeme ze státního dluhu, a tento dluh budou platit naše děti a příští generace. A to je to hlavní. Můžeme si kupovat voličské hlasy, ale musíme počítat s tím, kdo to všechno zaplatí v příštích generacích.
S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Seďa. Máte slovo, pane poslanče. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy. Zaznamenal jsem návrh na zkrácení lhůty na projednávání na 30 dnů.
Jenom stručně dvě reakce a potom k tomu průběhu.
Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh na zkrácení lhůty na projednání byl přijat. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve tedy rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Neeviduji žádný návrh. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Zaznamenal jsem, pane poslanče, váš návrh, aby byl přikázán výboru pro sociální politiku, ale ten byl nyní schválen jako garanční výbor. Otevírám další bod a tím je Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.
Bylo řečeno, že pak tento zákon nějakým způsobem rychle bez problémů projde, takže za to děkuji a myslím si, že ten návrh pan ministr všem přepošle.
Není tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu. Z předchozí rozpravy padlo několik návrhů. Budeme tedy hlasovat pouze o návrhu, který navrhuje vrátit předložený materiál navrhovateli k dopracování. Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro návrh je 134, proti žádný. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a tento materiál byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. S přednostním právem tedy pan předseda. Eviduji váš návrh. Táži se, zda ještě někdo má návrh k přikázání dalšímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu? Přítomných poslankyň a poslanců je 145, pro návrh 145, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a tento materiál byl přikázán k projednání do zemědělského výboru. Kdo je proti tomu návrhu? Konstatuji, že tento materiál byl přikázán i výboru pro životní prostředí. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání do hospodářského výboru, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.
Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dříve, než tak učiníme, dovolte, abych načetla omluvu pana poslance Koskuby, který se omlouvá z dnešního jednání od 19.50 z osobních důvodů. Nyní přikročíme tedy k projednávání bodu číslo Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec.
Vážené dámy a vážení pánové, pan předseda Stanjura mi trochu ulehčil roli, přesto si dovolím svůj příspěvek zde přednést. V první chvíli, kdy jsem slyšela o tomto navýšení, jsem si říkala, že je to opravdu moc krásné, když se našim důchodcům na Vánoce přidají peníze na přilepšenou. Nebudu tady citovat velká čísla z minulých let, už to tady řekl můj předřečník pan Opálka. Najdeme je všude ve statistikách. Jedno je jisté, příjemci starobního důchodu na tom byli v minulých letech špatně a letošní navýšení o 200 korun jen velmi málo kompenzovalo propad let minulých. Průměrná výše růstu starobního důchodu stále zaostává za růstem mezd a cen, tudíž vlastně dojde k dalšímu poklesu reálné kupní síly starobních penzí. A tak se ptám, kde budou mít vlastně ti senioři podíl na tom ekonomickém růstu. Přitom v důvodové části tohoto zákona vláda uznává, že pokud by byla zachována dosavadní pravidla -
Paní kolegyně, já vás také přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid. Nejednáme o žádné drobnosti, navíc jsme se rozhodli, že budeme jednat standardním způsobem, to znamená, bude probíhat prvé, druhé i třetí čtení, a prosím tedy o to, aby se udržela vážnost situace.
Tak já začnu tou větou znova. Přitom v důvodové části tohoto zákona vláda uznává, že pokud by byla zachována dosavadní pravidla zvyšování důchodů bez dalšího opatření, vedlo by to k zaostávání životní úrovně důchodců za vývojem životní úrovně ostatního obyvatelstva - ale navrhuje jen navýšení 600 korun. To znamená, že navýšení bude ještě nižší a tito lidé budou mít ještě méně, než jsem citovala ty částky. V něm nám sdělují, a v našem klubu se s tím ztotožňujeme, že důsledkem nízké valorizace bude pokles kupní síly starobních důchodců a k tomu se přidá i meziročně propad sociálního postavení českých důchodců. Rada seniorů tuto nespravedlnost považuje za extrémní a my s tím souhlasíme. Tento požadavek je legitimní, a jestli nechceme, aby se další lidé patřící do skupiny pobírající starobní důchod propadli do chudoby, zůstávali v izolaci na sociálních dávkách, potom vás žádám, vážené kolegyně a kolegové, o podporu svého návrhu. Odmítám jakékoli vydírání, že se to nestihne. Proto vás žádám o navýšení finančních prostředků pro penzi starobních důchodců, aby se jim alespoň částečně zlepšil jejich život. Žádám a apeluji za nápravu křivd, které se děly na našich seniorech v minulých letech, abyste se svou vládou jednali neprodleně a vše aspoň částečně napravili. Senioři patří mezi skupinu našich obyvatel, kteří v naší společnosti si zaslouží pozornost, úctu a také slušnou životní úroveň. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Hnykové. To byla faktická poznámka? Ne, přednostní právo. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jen zopakuji ten závěr - v podstatě je velmi ohroženo to, aby senioři v prosinci ten jednorázový příspěvek získali. Ještě jsme schopni to legislativně zvládnout v případě, že zkrátíme lhůty na projednávání ve výborech. Proto navrhuji, abychom zkrátili lhůtu na projednávání ve výborech na deset dnů. A velmi prosím, aby alespoň proti té delší lhůtě nebylo vzneseno veto. Myslím si, že to je dostatečná lhůta, aby jak výbory projednaly ten návrh, tak aby případně každý jeden poslanec si mohl připravit pozměňovací návrhy.
Děkuji panu předsedovi klubu sociální demokracie.
Úroveň přiměřenosti podpory bude každoročně vyhodnocována a v případě zjištění další překompenzace dojde k příslušné úpravě sazeb spotřební daně. Vzhledem k vývoji na trhu je ale velice pravděpodobné, že budou nižší. Zároveň nebude docházet ke zvyšování dovozu, a tím i závislosti na fosilních palivech, což je významný faktor z hlediska energetické bezpečnosti v souladu s aktualizovanou státní energetickou koncepcí. Kromě daňového zvýhodnění biopaliv obsahuje předložený návrh zákona také zavedení průběžného sledování plnění povinnosti dodavatele pohonných hmot přimíchávat do pohonných hmot, které uvádí na český trh, biosložku. Pokud dodavatel pohonných hmot stanovenou povinnost v průběhu kalendářního roku nesplní, bude povinen poskytnout jistotu z nedodaného objemu biopaliv. Tato jistota se v případě nesplnění roční povinnosti tohoto dodavatele započte na pokutu z nedodaného objemu biopaliv. Zkrácení stanoveného období významným způsobem přispěje k omezení nakládání s biopalivy v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře. Než vám udělím slovo, pane poslanče, přečtu omluvu. A nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Laudát.
Moji důvěru skutečně v tomto už nemáte.
Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky.
Mluvili jsme o množství řepky a s tím spojených věcí a tak dále. Padlo tady spousta argumentů, které zjevně předkladatelé nechtějí slyšet. Padaly zde i otázky, na které ministr zemědělství nebyl schopen odpovědět, přestože ve své úvodní řeči o nich mluvil, a to je to, že někde vznikne dalších tisíce pracovních příležitostí a podobně. Předpokládám, že asi nebude problém, aby Ministerstvo zemědělství nám tento materiál poslalo.
Já vám děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. Další faktickou poznámku má pan ministr Jurečka. Po něm je přihlášen s faktickou poznámkou pan zpravodaj Volný. Máte slovo. Děkuji.
Nyní pan zpravodaj v rozpravě. Pan ministr jistě až v závěrečném slově bude reagovat.
Budu velice stručný. Patřím k té skupině, která ohledně rychlosti měla značný problém, abychom překročili stanovenou maximální rychlost. Proto také jsem doporučil poslaneckému klubu KSČM při prvním projednávání na plénu, abychom nepodpořili tuto novelu zákona.
Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr bude reagovat v závěrečném slově. Pan zpravodaj už asi nebude chtít. Prosím, pane ministře, máte slovo. Stavy se nezměnily po posledním hlasování, tak rovnou přednesu návrh usnesení. Prosím, odhlásím vás všechny. Požádám o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím tento bod.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně a poslanci, tímto předloženým návrhem zákona se upravuje poskytnutí jednorázového příspěvku každému důchodci v prosinci letošního roku, a to v jednotné výši 600 korun. Výplatou tohoto příspěvku by tak došlo v závěru letošního roku k vylepšení sociální situace našich důchodců, o které asi všichni víme, že není zrovna růžová. A právě z tohoto časového důvodu navrhla vláda projednání tohoto návrhu v jediném čtení. Tento zákon představuje samostatnou právní úpravu, která nemění stávající valorizační mechanismus v zákoně o důchodovém pojištění. Děkuji za pozornost a věřím, že nezklamete naše seniory a odsouhlasíte projednání tohoto návrhu v jediném čtení.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, dle důvodové zprávy vlády České republiky zvyšování důchodů nestačí kompenzovat důchodcům vliv růstu cen. Souhlasím, protože i zákonná valorizace přichází vždy s ročním zpožděním. Výplata jednorázového příspěvku má však být podle vládního návrhu provedena už v prosinci 2015, v tomto roce, spolu s výplatou prosincových důchodů. Musím však upozornit, že se tímto krokem vůbec neřeší snížení reálných důchodů v roce 2016 a později. A tak se v důvodové zprávě dočteme, že je předpokládán pokles reálné hodnoty důchodů, ale i pokles náhradového poměru průměrného důchodu k průměrné mzdě. Tato Poslanecká sněmovna podpořila 20. června minulého roku návrh vlády na zrušení, respektive zkrácení o rok účinnosti zákona z balíčku pravicových reforem, který snižoval valorizace důchodů. Vláda poté přistoupila k mimořádnému navýšení valorizace v roce 2015, která částečně kompenzovala minulé ztráty.
Vzájemné osočování přes média nemá smysl. Kancléř Faymann se nás snažil se slovinským premiérem přesvědčit o nezbytnosti zavedení kvót pro uprchlíky. Ve svém vystoupení ale také zdůraznil význam řádného střežení vnější schengenské hranice a na tom jsme se nepochybně shodli. Česká republika je připravena aktivně se podílet na řešení migrační krize, ale povinné kvóty nepovažujeme za dobré řešení. Odmítáme je. V srpnu jsem také využil možnosti, abych o tématu migrace diskutoval s předsedou vlády, která je významným tranzitním státem, a to je Srbsko. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych se také vyjádřil k otázkám dočasných kontrol na hranicích. Pokud jsme se stali jednou součástí Schengenu, tak máme povinnost dodržovat pravidla, na kterých Schengen vznikl. Tyto kontroly jsou nepochybně reakcí na napětí, které je uvnitř schengenského prostoru vyvoláno migrační krizí a silným proudem uprchlíků, který v těchto týdnech míří přes Maďarsko, Rakousko právě do Německa. Pokud jde o německé dočasné opatření na hranicích, Německo má podle pravidel Schengenu na takové dočasné opatření právo. V poslední době nejde o první takový případ. Chci vás také, vážené poslankyně a poslanci, informovat o tom, že ministři vnitra České a Slovenské republiky se dohodli i na posílení policejních sil na hranicích s Rakouskem, a to jak na hlavních a dalších vytipovaných tazích, tak i na vybraných úsecích zelené hranice mezi našimi zeměmi. Kontroly nebudou nahrazovat stálou hraniční kontrolu, jedná se o dočasné opatření, které ale budeme z hlediska intenzity přizpůsobovat aktuální migrační situaci. Slovensko přijalo stejná opatření jako Česká republika, přičemž navíc přijalo toto opatření i na svých hranicích s Maďarskem. Vláda tedy vyhodnocuje aktuální situaci na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. V případě, že policie požádá o posílení při kontrolách na těchto hranicích, bude jí toto posílení poskytnuto. V případě, že nebudou stačit síly ostatních ozbrojených sborů, je vláda připravena schválit nasazení armády s tím, že příslušníci armády by vykonávali pravomoci příslušníků policie při kontrolách na našich hranicích. Čili v tuto chvíli ta intenzita kontrolních a ochranných opatření na naší jižní hranici bude nastavena podle aktuální situace. Čili monitorujeme situaci nikoli pouze na hranici, ale snažíme se intenzivně monitorovat situaci i v těch oblastech kolem českých hranic. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi tedy, abych na závěr svého vystoupení shrnul pozici, kterou zastává česká vláda. Naše pozice zůstává konstantní a jsem přesvědčen, že i konzistentní. Máme zájem na společném evropském řešení problému. Je potřeba si přiznat, že současný systém migračních politik Evropské unie nefunguje. Nefunguje zejména pod tak silným tlakem, pod jaký ho dostala do značné míry čtyři roky ignorovaná občanská válka v Sýrii. Po čtyřech letech, kdy tato válka trvá, se vytvořil tak silný migrační tlak, který v zásadě vede ke zhroucení stávajícího fungování schengenského systému. Ochranu vnější hranice potřebuje také Evropská unie. Za důstojných podmínek pro všechny na vnějších hranicích Schengenu musí dojít k tomu, že se rozliší lidé, kteří skutečně utíkají před válkou a hledají v Evropě ochranu, záchranu svého života, a lidé, kteří se k tomu proudu pouze přidávají v rámci standardní klasické ekonomické migrace, kterou tady zažíváme v různých podobách posledních 25 let. Potřebujeme prevenci migračního pohybu. Potřebujeme, aby Evropa soustředila finanční zdroje do regionů, které jsou v okolí regionu nestability. Potřebujeme masivnější pomoc Turecku, potřebujeme masivnější pomoc Libanonu, Jordánsku, zemím, do kterých uteklo nejvíce lidí ze Sýrie před syrskou válkou. Masivní pomoc Evropské unie do těchto regionů, abychom zabránili dalšímu, druhotnému pohybu v rámci migrace. Potřebujeme navracení ekonomických migrantů. To je politika, která v okolí Evropské unie nefunguje. Je tady obrovské množství států v okolí Evropské unie, se kterými nejsou uzavřeny dodnes readmisní dohody. To je potřeba změnit. A konečně to, co potřebujeme, je mezinárodní ochrana legitimních uprchlíků. Česká republika je připravena být solidární. My se můžeme podobně jako v době balkánské války postarat o velké množství legitimních uprchlíků, lidí, kteří požádají o azyl v České republice, azyl tady dostanou, chtějí v České republice žít, protože je to pro ně útočiště, a chtějí se integrovat. Budou respektovat naše zákony, které v České republice platí. Čili mezinárodní ochrana legitimních uprchlíků musí být něco, co je v Evropě přirozená věc.